Žádný návrh nevidím. V tom případě ještě předseda pan poslanec Sklenák.
Já jenom k návrhu od pana poslance Skopečka, který zazněl.
Dobře. Eviduji vaše veto k pořadu schůze.
Úplně přesně neznám ty matematické modely, ale jsou to desítky miliard ročně.
Já vám děkuji. Přečtu omluvu. Přihlášeno je 154 poslankyň a poslanců, pro návrh 110, proti nikdo. S tímto návrhem byl vysloven souhlas. Chcete dát hlasovat jednotlivě, po jednotlivých bodech? Já tedy zahajuji hlasování a táži se, kdo je pro zařazení bodu číslo 7, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku.
Proto mají právě ještě větší vliv a ten vliv získávají stále více. Budu čerpat z publikace Noreeny Hertzové, která napsala knihu Plíživý převrat. Tato společnost má roční obrat 400 miliard dolarů. To bylo už ale před nějakými sedmi lety. Takže dneska ten zisk ještě neúměrně narostl. Když se podíváme na to, jak se společnost Walmart vyšplhala do těchto výšin, tak to bylo právě deregulací těch trhů, deregulací trhů ve Spojených státech. Ale vyskytují se tam i společnosti, které vyrábějí například automobily, například Volkswagen. A tehdejší ministr financí Lafontaine bohužel rezignoval, když chtěl dělat tuto regulaci, ale Volkswagenu sice zůstaly další korporace v Německu. Samozřejmě v těch korporacích najdeme zejména finanční korporace, které ovládají právě svět. Můžeme tam dávat Deutsche Bank, můžeme tam dát například ING, můžeme tam samozřejmě dát i různé pojišťovny. Ty pak právě vedly k velké finanční krizi v roce 2007 a 2008, když došlo k tomu velkému krachu. Ukázalo se totiž, že bohatství nestéká dolů jako po fontáně, že růst má své meze a že společnost založená na volném trhu je nejen nedokonalá, ale i nespravedlivá. Týká se to, dámy a pánové, tehdy i zaměstnaných Američanů. A 45 (?) Američanů nemá zdravotní pojištění. To se později mění právě s nástupem Baracka Obamy a jeho Obamacare, což se posléze dnes za vlády Donalda Trumpa poměrně zase ruší právě další deregulací. To je poměrně zarážející a poměrně alarmující. A od té doby do současnosti to ještě více narostlo. Ono se to samozřejmě může někomu zdát, že tady vytvářím nějakou divnou teorii, ale budete se divit, dneska tyto teorie jsou poměrně časté a jsou k tomu pádné důkazy. A tu svoji neomezenou moc prokládají právě do různých smluv. Jde o to, že přece jenom Spojeným státům, které jsou provázány právě NAFTA s Kanadou a Mexikem, jde o další deregulaci zahraničních trhů. Jde o to, aby se výrobky rychleji uváděly na trh, a tím pádem rostla jejich spotřeba. Takže ve Spojených státech amerických existuje takzvaný koncept následné zodpovědnosti. Vám to zdraví poškodilo a vy se budete soudit s nadnárodní korporací, že vám ten život nějakým způsobem trochu poničila nebo zničila úplně. Jenže vy nemáte proti nim žádnou páku. To znamená rychlejší uvádění výrobků na trh. To znamená, bude tam zavedena i v našich podmínkách, když se CETA bude aplikovat, následná zodpovědnost. To na začátek. Jsou to totiž korporace, pokud budeme říkat ta uhlíková lobby, jsou to takové korporace, které tvrdí, že globální oteplování ve své podstatě neexistuje. Proč to tvrdí? Tvrdí to z jednoduchého důvodu, a to proto, že jim překáží v jeho dalším rozmachu a další akumulaci kapitálu. Na to poukazuje mnoho teoretiků. Prostě ta probíhá spontánně sama a vládnou jí pouze opravdu nadnárodní korporace. Takže jak jsem řekl, za globální oteplování je podle mého názoru zodpovědný globální kapitalismus. Vše je totiž postaveno na nekonečném růstu růstu. To už je první paradox, protože žijeme na konečné planetě s konečnými zdroji, pokud budeme hovořit o nerostném bohatství. V budoucnu zcela jistě budeme mít už plně funkční termojadernou fúzi, protože vodíku je ve vodě zcela jistě dost. Dalším problémem je, že mnoho lidí, řekněme téměř všichni lidé na naší planetě chtějí žít podobným konzumním stylem života, jako žije euroamerická civilizace. Tento proces je nastartován v současné době v Číně, kde vzniká právě, pokud to budeme říkat sociologickou terminologií, střední třída, která chce žít podobně, neříkám úplně stejně, ale podobně jako třeba my. Tady je potřeba říci, že i díky globalizaci došlo k rozmachu těchto dalších věcí. Nicméně jak se stále více ta uhlíková lobby nějakým způsobem zmocňuje politiků, a právě je toho důkaz Donald Trump, tak nastává ještě jeden dějinný paradox, a to, že když dojde ke globálnímu oteplování zvyšováním exhalací skleníkových plynů, tak začne tát permafrost. Jestliže roste teplota, začne tát věčně zamrzlá půda a začne se uvolňovat další skleníkový plyn, metan. K tomuto jevu také postupně dochází a je to rovněž dokázané. Neznamená, že když u nás je třeba zima, že globální oteplování neexistuje. To je naprosto jednoduchá logika, která je opět nezpochybnitelná, protože vždycky těmto korporacím, které těží nerostné suroviny, jde o další a další rozmach. To už snad dneska nikdo nepopírá. Mnozí mluví dneska o probíhající bitvě. Pak někdo vystoupí a řekne, že za globální oteplování můžou ty environmentalisté, kteří jakoby se zastávají těchto ekologických různých teorií. To je taky další jeden střetový názor, se kterým se určitě setkáme. Ti považují krizi životního prostředí za překážku, protože se snaží neustále vydělávat peníze, to už jsem tady říkal. Oni se snaží o co nejvyšší akumulaci kapitálu, o to jim jde. Ono je potřeba s tím počítat. Samozřejmě ruku v ruce s tím jde například přelidnění planety. To je jeden z dalších globalizačních problémů, které vyvstávají. Samozřejmě já jsem byl jednou označen za pomatence z Římského klubu. Proto nám dost často vrací třeba údery, ať je to typu bleskové záplavy nebo povodně, nebo nějakým způsobem obrovské výkyvy počasí. Že nám přichází tornáda, hurikány, i když samozřejmě je to přirozený jev na planetě, který je sledován historicky. Ale jelikož se planeta otepluje, tak tím více nastávají klimatické proměny a jsou stále více drsnější. To je potřeba si říci. Politická scéna se tedy na studie snaží reagovat. Já jsem jeden z těch, který se snaží na ty studie reagovat, které vychází. Já je podrobuji právě kritice, kritické analýze, kterou se vám tady snažím vždycky představit, tak abyste nějakým způsobem trošičku začali uvažovat i na tu druhou stranu. Ten kompromis se hledá poměrně těžko, protože vždycky se řekne, že jedni za to mohou, druzí za to nemohou. Ten vývoj lidstva ve 20. století vedl k tomu, že samozřejmě se svět rozdělil na bohatý sever, chudý jih.
Nyní eviduji přihlášku pana poslance Votavy a další v pořadí, tak jak byly předloženy. Prosím.
Kolegyně, kolegové, dobré odpoledne přeji. Jedná se o sněmovní tisk 1019, bod 102, je to návrh poslanců Václava Votavy, Jaroslava Klašky, Ondřeje Benešíka, Adolfa Beznosky, Jiřího Dolejše, Františka Laudáta, Petra Gazdíka na vydání zákona o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Já jsem zaregistroval, že stejný návrh tady podal i pan předseda Mihola, ale na pátek. Moc bych prosil, žádal, abyste podpořili zařazení již na středu jako první bod.
Eviduji váš návrh. Nyní přihlášky, tak jak dorazily ke změnu pořadu schůze.
Opět jsem se koukal do programu schůze Poslanecké sněmovny na tento týden a vládní koalice tento návrh zákona vyřadila. Navrhuji to tady ve sněmovně opakovaně již téměř čtyři roky. Skutečnost je taková, že ani Bohuslav Sobotka, ani Andrej Babiš, ani Pavel Bělobrádek, ani Miloslav Kalousek, ani Petr Fiala z ODS nechtějí demokracii. A nemluvím jen o referendu. Zamítli jste mi tady ve sněmovně i náš návrh na přímou osobní hmotnou odpovědnost ministrů a hejtmanů. A také jste zamítli náš návrh na přímou volbu a odvolatelnost politiků. Zamítli jste také naše návrhy, kterými jsme řešili současný neadekvátní stav kolem exekucí a lichvy. Zamítli jste také náš návrh, aby podnikatelé a živnostníci odváděli DPH až ze skutečně zaplacených faktur. Zamítli jste také náš návrh, aby bylo vyplácení sociálních dávek na děti, konkrétně například porodného, podmíněno pracovní minulostí a čistým trestním rejstříkem. Zamítli jste nám také zákaz propagace islámu na území České republiky a mnoho dalšího. Tady na tomto konkrétním příkladu všichni vidíme, jak vaše vláda neustále jen obelhává občany. Vždycky něco slíbíte, dokonce písemně, vzájemně tento slib veřejně podepíšete a pak se na to samozřejmě vykašlete. A úplně nakonec se ještě navíc mezi sebou vždycky pohádáte o tom, kdo víc lže a krade. Předvádíte skutečně tristní politickou komedii, za kterou vás občané velmi draze platí. Když se nad nesplněnými vládními sliby zamyslíme, tak je jich dlouhá řada. Vláda ČSSD, hnutí ANO a KDU-ČSL totálně zklamala. Neudělali jste důchodovou reformu, takže důchodci živoří. Nevyřešili jste ani systém exekucí, ani lichvu. Nevyřešili jste podporu rodin s dětmi, takže se nadále mladé pracující rodiny bojí mít více dětí. Za vaší vlády se zásadně zhoršila bezpečnost, takže po ulicích chodí vojáci a policisté se samopaly. Lidé mají čím dál větší obavy ze zhoršující se dostupnosti zdravotní péče. A také výsledky českých školáků se v mezinárodním srovnání zhoršují. Když to celé shrnu, tak stále platí to, co od počátku říkám. Dokud neuzákoníme přímou vymahatelnou odpovědnost politiků, tedy program, který prosazuje naše hnutí Svoboda a přímá demokracie, SPD, tak se nikam nepohneme. Je to pořád dokola. Žádám tedy o pevné zařazení návrhu zákona o referendu, tisk 559, na dnešní program schůze hned po již pevně zařazených bodech.
Jako další přihlášený ke změně pořadu schůze je pan poslanec Augustin Sylor.
Dobrý den, dámy a pánové. Jedná se o významný den české státnosti, o den Karla IV. a Elišky Přemyslovny. Je to 14. květen. A to kurfiřty mohučským, kolínským, frankfurtským, saským a českým králem Janem Lucemburským. A ještě poslední zmínka. Takže zítra máme výročí a dnes také.
Děkuji. Eviduji váš návrh. Nyní vystoupí pan poslanec Leo Luzar.
Vážený pane předsedající, vážená vládo, chápu úsilí vlády zařadit na poslední jednací dny Sněmovny co nejvíce zákonů, které tato země potřebuje.
Já vám děkuji.
A měli pádné argumenty, proč nepodporovat CETA. Ptám se, konzultovali s vámi tuto problematiku? Jste na jedné lodi sociálně demokratického vnímání smyslu Evropy, anebo jste přijali vládní zodpovědnost se vším všudy, to znamená i s popřením své levicovosti? Je to otázka, která míří na levé spektrum, pravé jsem již oslovoval těmi obavami podnikatelů. Hlavně finančně dovolit. Považuji to za jednu z největších chyb. To, co jsem slyšel od právního experta, který se zabývá obchodním mezinárodním právem, a jeho vysvětlení na semináři, které zaznělo k CETA, mě opravňuje k tvrzení říci, že to je hlavní důvod, proč je CETA Cetou a proč je předkládána jako úplně první nová obchodní smlouva takovéhoto typu takhle koncipovaná. Jedná se o snahu nadnárodních koncernů proniknout na trh, který je regulován právem. A paradoxně, nejsou v tom kanadské firmy.
Děkuji, pane poslanče. Ještě než dám slovo panu ministrovi, tak přečtu omluvy.
Nicméně bych chtěl zdůraznit dva důležité body, které tato smlouva přináší. Umožňuje právě malým a středním firmám přístup na trh kanadských veřejných zakázek. Takže naše malé a střední firmy mohou vstoupit na trh veřejných zakázek. Druhá velmi důležitá věc je diverzifikace. Klišé o zájmech nadnárodních koncernů nebudu komentovat, to je spíš vlastnost mého předřečníka.
Děkuji, pane předsedo, za slovo. Vaším prostřednictvím k panu ministrovi Pilnému. Jsem rád, že se díky mému projevu mohl vyspat. Z druhé strany věřím, že podnikatelé, kterých se smlouva CETA týká, si moc dobře vzpomenou na to, až tato smlouva bude platit, a on předpokládá, že platit bude na rozdíl ode mě, začnou se střetávat s praktickou realizací a dopady této smlouvy. A ta čísla já jsem tady ze začátku zmiňoval. Možná pan ministr opravdu tvrdě spal.
Děkuji za slovo. Hezký podvečer, vážený pane předsedo, vládo, dámy a pánové. Nebojte, hodinu a něco mluvit nebudu, možná déle. Já to vezmu nicméně z jiného konce. Teorie, kterou zde představím, je, jak nadnárodní kapitalistická elita skrze nadnárodní kapitalistické soukromé korporace si utváří různé zóny volného obchodu, různé dohody, které ustavují zóny volného obchodu. Proto smlouva CETA. CETA je, když to převedeme do této logiky, smlouva nadnárodních korporací, konkrétně právě té kapitalistické elity, která chce ovládat celý svět. Tuto teorii tady samozřejmě rozvineme. Tam je potom ten příměr, že jak se lidstvo snaží čím dál více konzumovat, tak to táhne ten rozvoj. Nic jiného to není. Nicméně jak jsem řekl na začátku, stále existuje silná uhlíková lobby, která drží v zajetí právě některé politiky. Varianta číslo dvě. Já jsem tady tenkrát citoval z té knihy "tohle všechno mění". Ty záznamy existují, že tam pronesl tato různá slova. Ta později samozřejmě ztroskotala a ztroskotává dodnes. Ona dodnes ztroskotává. Já samozřejmě nepopírám, že některé levicové teorie také mají své limity, všechny teorie mají své limity, ale musíme o těchto problémech diskutovat. A jedním z těchto problémů je právě Pařížská klimatická dohoda, o které je potřeba vést diskuzi. Ony to budou i ty další ekonomiky, které budou chtít jít na úroveň těchto států. Opět další faktor, který je třeba brát v úvahu. A to se projevuje samozřejmě i v našich podmínkách, tento negativní trend globalizace, a je třeba o něm rovněž diskutovat. Samozřejmě ta investice tam probíhá, ty vývoje rovněž existují. Už jenom z toho principu, že je regulatorní, že se jedná o určitý typ regulace. Samozřejmě je to dohoda, takže dohody nejsou právně závazné.
Děkuji panu poslanci Janu Klánovi za jeho vystoupení a my budeme pokračovat. V tuto chvíli nemám žádnou další přihlášku do rozpravy. Dobře, v rozpravě padl návrh na zkrácení lhůty na projednání ve výborech na 30 dnů. Je to legitimní návrh. Pokud nikdo, rozpravu končím. Ptám se na závěrečná slova. Pan ministr? Ano, pan ministr má zájem o závěrečné slovo.
Oblast finančních služeb.

V oblasti obchodu se službami CETA omezuje schopnost vlád regulovat vstup zahraničních poskytovatelů služeb na domácí trhy a jejich aktivitu na nich, i pokud tato opatření firmy na základě země původu nediskriminují.

Dále nutí CETA svým řešením klidového stavu a západkovým mechanismem vlády zavádět budoucí regulační opatření jen s cílem větší liberalizace, a to i v mnoha službách obsažených na seznamu výjimek. V rámci sektoru veřejných služeb. Přestože je několik veřejných služeb z některých liberalizačních pravidel v CETA vypuštěno, jsou tyto výhrady neurčitě nebo špatně formulovány a samotný pojem veřejné služby není v celé dohodě nijak upřesněn nebo vysvětlen. Investiční ochrana zavedená smlouvou omezuje možnosti vlád rozšiřovat veřejné služby nebo v budoucnu vytvářet nové.

Duševní vlastnictví. Jelikož je intelektuální vlastnictví v CETA zahrnuto do systému investičních arbitráží, mohli by držitelé patentů v budoucnu žalovat vlády za regulace snažící se omezit dopad patentových trollů. Svobodu internetu CETA přímo neohrožuje, ale znemožňuje změnit současný systém pravidel duševního vlastnictví v Kanadě a Evropské unii vycházející vstříc průmyslu na systém přátelský k uživatelům. V oblasti zemědělství.

V rámci dohody CETA by tato opatření mohla být napadena na základě principu následné péče využívaného v kanadském tzv. vědecky podloženém regulatorním přístupu.

V oblasti klima a energie. Ve smlouvě CETA chybí jakékoli pojistky jasně chránící regulace a opatření cílící na zmírnění klimatických změn a podporu obnovitelných zdrojů proti útokům ze strany investorů. Kapitola Obchod a udržitelný rozvoj je krátká a neobsahuje žádné konkrétní závazky pro tvorbu budoucí ekologické politiky.